Prosím, máte slovo.
Ale to prostě přece není pravda!
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Určitě všichni víte, že zásah v objektu, kde se nacházejí malé děti nebo senioři, se řadí mezi jedny z těch nejsložitějších.
Tady je podle Ústavy na tahu prezident republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny - je to za půl roku - a tam občané následně rozdají nové politické karty. Vláda by tedy měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, abychom zjistili, zda vůbec tato vláda má ještě většinovou legitimitu. Plošné zákazy nejsou cesta. Navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení: "Poslanecká sněmovna ruší s okamžitou platností nouzový stav."
Poopravím trochu ta jednotlivá přednostní práva tak, jak jsem to řekl na mikrofon.
Děkuji, vážený pane předsedo. Prosím pěkně, abychom tady tento bod podpořili. To se také nestalo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Kdybych měl zmínit některé problematické body, které uplynulých několik desítek hodin přineslo. Tak například máme zkušenosti, že policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každý den. To znamená, že zaměstnavatel nemůže vystavit na tři týdny potvrzení: Ano, toto je náš zaměstnanec, ano, jezdí tady z toho místa sem, ale patrně v některých případech chtějí potvrzení platné vždycky jenom na ten den, na tu jednu cestu. Jistě, můžou s tím být spojena nějaká hygienická rizika. Další problém je například to, jak prokázat, že máte někde bydliště, když tam bydlíte takzvaně na dobré slovo. To znamená, třeba přebýváte po nějakou krátkou dobu u svých rodičů, u svých příbuzných, neplatíte tam energie. Jak to prokážete těm policistům? Konkrétně věc, se kterou se setkalo také množství lidí. Co STK, můžu jet na STK do jiného okresu? A například je také ještě otázka závodního stravování.
Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Potom tady máme vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmů při nařízené karanténě. To jsme na grémiu také nezařadili. Potom bych tady měl ještě dva návrhy, s kterými jsem neuspěl na grémiu.
Nechci - Nechci to.
Nyní tedy faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ondřej Veselý, poté pan poslanec David Kasal. V rozpravě je přihlášen pan poslanec Jan Bauer, po něm pan poslanec Pavel Juříček.
Obou si vážím, nicméně v tomto směru, nebo v tomto bodě, s nimi nesouhlasím. To znamená, že lidé ty kontakty nehlásí, aby někoho nepoškodili, aby ho nepřipravili o část výdělku. To samé, pokud jde o Janu Pastuchovou.
Děkuji. Pan poslanec David Kasal, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dominik Feri, také faktická poznámka.
Jen bych chtěl ještě dodat to, co tady zaznělo, jakým způsobem ty karantény mohou být. Tady něco říkala paní kolegyně Pastuchová. Ale někdo u vás v rodině bude pozitivní ten pátý, šestý den. A od toho dne se zase znova počítá pět až sedm dnů nový test a prodlužuje se to. A to samé, co jsme se bavili na sociálu ohledně té hygieny. Ti musí být vyškolení, prosím vás.
Takže s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.
Já naprosto rozumím - a děkuji, pane předsedající - těm námitkám a té debatě. Teď jenom nevím, jestli se to vztahuje k těm opatřením, které platí dneska, nebo k těm, která budou platit od 3. března. Můj dotaz zní - a ptal jsem se na to hlavní hygieničky, ptal jsem se na to hygieniků: Takový je přístup u všech infekčních chorob? Pokud mám pacienta, který je pozitivní, má řekněme žloutenku, tak dám do karantény s ním do jedné rodiny toho, který nemá tu žloutenku, a teď tedy je v karanténě, když se nakazí, tak se nakazí, když se nenakazí, tak se nenakazí? To si myslím, že není úplně šťastná cesta. A jakýkoliv způsob, co je k tomu stimuluje, není dobrý. Rozhodně si myslím, že je potřeba udělat všechno pro to, aby byli ti, kteří jsou pozitivní, stimulováni k tomu, aby byli v karanténě a nenakazili ty ostatní. Včerejšek jsem to řešil hodinu po telefonu. Takhle to je. Dala je ta hygiena do karantény, tuším, že to bylo v Pardubickém kraji, přímo v Pardubicích.
Mám pro vás jednu informaci. Mohli jste zaznamenat na některých lavicích bílé terčíky. Já jsem o tom informoval i kolegy na grémiu. Snažíme se maximálně zachovat rozestupy mezi jednotlivými poslankyněmi a poslanci, tak abychom snížili případná rizika na této schůzi. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 87. schůze dne 18. února tohoto roku. Dnes máme 2. března a narozeniny má kolega Antonín Staněk. Nevím, jestli je přítomen. V každém případě všechno nejlepší. Prosím, zaujměte svá místa, umožněte důstojnou atmosféru pro složení slibu nového poslance. Ještě jednou děkuji. Případně si ty rozhovory nechte o pět minut později.
"Slibuji věrnost České republice.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
Nyní přistoupíme k ověřovatelům této schůze.
Děkuji panu místopředsedovi, že mě na chviličku zastal. Pokračujeme ověřovateli. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jana Čižinského. Budeme tedy zasedat v redukovaném polovičním formátu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazeny návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171, zkrácené jednání. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Zahajuji hlasování. Já vás teď všechny odhlásím. Zjistila se příčina, bude to chviličku trvat. Já vás ale mezitím seznámím - jednak přečtu omluvu, pan ministr Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Dále navrhujeme pevné zařazení bodů návrhu pořadu takto: bod 375, sněmovní dokument 7182, Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, a bod 468, sněmovní dokument 7528, Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, zařadit ve středu 3. března ve 14.30 jako první dva body. Dále grémium navrhuje změny v pořadí bloku prvních čtení, a to bod 83, tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, zařadit za bod 41, tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech. Dne 23. 2. vzalo Zastupitelstvo Pardubického kraje zpět sněmovní tisk 991, zákon o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020, první čtení. Škrtněte si prosím tedy bod 281 návrhu pořadu. Na závěr jedno organizační sdělení. Potom pan Rakušan.
Vážené dámy a pánové, situace došla tak daleko, že je podle názoru hnutí SPD nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, který samozřejmě má v tomto ústavní pravomoce, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti.
Ano, většina z nás tu není doktor, ano, většina z nás jsme nepolíbení laici. Rozumím tomu. Musí to umět vysvětlit tak, aby vysvětlil těm rodičům, tomu pacientovi, co ho čeká.
Ano, jsou to nové přihlášky. Takže prosím, pan poslanec David Kasal má slovo k faktické poznámce.
Na tom bych chtěl ukázat i princip těch opatření, která vyhlásí vláda.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tak to je trochu zvláštní. To jste dostali pod rukou, protože na úřední desce nic není, v eKLEPu nic není. To je prostě materiál, ke kterému my jsme se dostali důvěrně, ale veřejnost o něm vůbec netuší. To je trochu zvláštní.
Tak, nyní jenom, aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Martina Jiránka.
Děkuji. Já ke kolegovi Válkovi, se kterým jsem se tady domlouval, že mu něco řeknu, tak aby mě poslouchal.
Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Lubomír Španěl.
Za dva měsíce potřebujeme tu současnou situaci zklidnit. Když to zmastíme v pátek, nezmastěme to ještě prosím pěkně v pondělí nebo v úterý. Pojďme se bavit věcně a nevymýšlejte koniny.
Děkuji. Pan poslanec Lubomír Španěl, faktická poznámka.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat, vaším prostřednictvím, hlavně na pana profesora Válka a Dominika Feriho. To je jedna veličina. Ale co se mně nelíbí, tak když už my jako stát pošleme někoho do karantény, tak mu prostě nemůžeme dát jiné peníze než třeba tomu, kdo je v izolaci. On totiž v té karanténě není dobrovolně. Takže nevím, co je větší zlo, ale myslím si, že bych nerozlišoval lidi na červené a modré.
Děkuji. Faktická poznámka paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové.
To je nejklíčovější věc, která s tímhletím souvisí. Protože jinak je to jenom takové řešení na oko.
Děkuji.
Děkuji paní poslankyně Haně Aulické Jírovcové a to byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní zpravodajka a paní ministryně, tak paní ministryně nejdříve. Máte slovo.
Já bych chtěla velmi stručně říct, že cílem tohoto návrhu je dostat pandemii pod kontrolu. Celkový zájem je dostat pandemii pod kontrolu.
Nikdo neříká o zneužívání - ale paní ministryně připustila, že to může i být - ale já bych chtěla upozornit na jednu věc, že povinností každého občana je hlásit infekční kontakt, a kdo to nedělá, tak se dopouští, myslím si, nejsem si jista, ale nějakého přestupku nebo trestného činu.
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Ano, nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane poslanče, máte slovo. Mám na to určitě dvě minuty.
Děkuji.
Děkuji.

Za nás je to přesně vidět, že když to nešlo jednou dírou, tak to jde druhou dírou. Jak se k tomu postavíte? Budete řešit, že budeme navyšovat schodek třeba o 300 miliard? Protože se tady taky můžeme bavit o situaci, kdy ti zaměstnanci se pak nebudou moct do těch firem vrátit, protože nebudou mít do kterých.

Nedivíme se, protože lidé mají strach. Ale nedržíme my je náhodou schválně v tom strachu? To je prostě pravda.

Já jim to přeji, potřebují to, ale musíme si otevřeně tady taky říci: máme ty lidi, kteří nastoupí za ně? Co budeme dělat? Víte, co to znamená v přepočtu? Že to bude zhruba o 10 až 15 % vyššího příjmu na ošetřovném, než když ten člověk chodí celý měsíc do práce. Za nás je tohle věc, kterou dneska chceme slyšet od příslušných ministrů a ministryň a nejlépe od samotného pana premiéra. Oni už nevěří ničemu.

To je prostě neúnosné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní ministryně Jana Maláčová. Otevřel jsem rozpravu ve třetím čtení. Paní ministryně má slovo.
Děkuji. Pokusím se to velmi stručně - ale zároveň je to velmi technické - vysvětlit ty preference, které v tuto chvíli jako navrhovatelka mám. Mohu pak vysvětlit proč. A protože když příspěvek prvních 14 dní jako náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a od 15. dne stát, tak 370 korun pro případ, že trvá karanténa, by dával zaměstnavatel i od toho 15. dne, i když od 15. dne vlastně vyplácí nemocenskou stát. Tím pádem by pak zaměstnavatel 370 korun vyplácel k nemocenské, u které ale nezná výši.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Richterové, nebo to je omyl? Ano, tak vás odmažu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan předseda Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy a paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.
Stačí, když si vláda nebude hrát s délkou karantény. Kopíruje to tu verzi.
Několik přednostních práv. Nejprve jsem viděl paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, pak jsem viděl paní zpravodajku Janu Pastuchovou a potom paní ministryni. Prosím máte slovo.
Ale vrátíme-li to druhého čtení, předložím to tak, jak to vlastně původně bylo, ale řešili jsme to tady za pochodu. Chápu to, ale nemyslím si, že o tolik. Tak prosím o vstřícnost tady tomu návrhu, že bychom se tedy vrátili do druhého čtení.
Ano, děkuji. Paní zpravodajka - nebo paní ministryně dostane přednost.
Je to samozřejmě na vůli vás zákonodárců.
Jsme pořád v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. A pak nám tady říkejte, že chcete pomáhat firmám.
Děkuji. Paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová.